Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Pak mi dovolte poprosit o podporu dvou menších pozměňovacích návrhů. Tam je malá částka pouze 3 miliony korun. Doufám, že alespoň některé z nich dokážete podpořit.
Dovolte mi přečíst několik omluv.
Naše země je sama o sobě bohatá. Máme poměrně dost peněz, ale vláda s těmi penězi neuvěřitelně plýtvá. Namísto toho, aby podporovala slušné a pracující lidi nebo také šetřila na horší časy, tak jen víc a víc utahuje šrouby, aby z lidí vytáhla ještě více peněz pod falešnou záminkou služeb občanům. Schodkový rozpočet je v současné ekonomické situaci velmi špatným krokem. Hodně legrační jsou stesky například na procentuální naplnění rozpočtu obrany a zároveň premiér Babiš mluví o dalším vysílání českých vojáků do bojových misí. Touha zbrojařských firem mít zajištěný pravidelný kus miliardového koláče. Stát chce mít zajištěnou obranu, a to s tou nejvyšší efektivitou. Obraně údajně chybí procenta. I když v minulosti jsme již podobné kousky zažili. Vzpomeňme na KDU-ČSL, a co způsobila zakázka s armádními padáky, které šily mámy na mateřské v kuchyních v Bystrém u Poličky pro člena KDU-ČSL pana Andrlíka. Výše uvedené zmiňuji z jediného důvodu. Až tady bude kdokoliv operovat čísly, kolik je kam třeba, bylo by fajn, aby měl představu na co, proč a jak peníze efektivně vynaloží. To je největší problém každého rozpočtu. Mechanické házení miliardami sem a tam, aniž by bylo jasné, jak se s nimi v praxi naloží. K tomu ale evidentně nedochází. Stačí se podívat na miliardové zakázky, které vyšetřuje Nejvyšší kontrolní úřad. Prostou výměnou spotřebičů, změnou spotřebitelského chování a podobně. A prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Kala zaslal panu prezidentovi dopis, v němž ještě informace z poslední výroční zprávy úřadu doplnil o svůj komentář. Dopis pan prezident označil za děsivé čtení. Šéf nejvyššího kontrolního úřadu varuje, že český stát je ve vleku ekonomických zájmů finančních skupin a byrokracie dusí rozvoj společnosti. Zmínil také řadu příkladů, kde se podle něj ztrácejí peníze. Jako jeden z příkladů uvádí Kala zdravotnictví. Systém je ale podle prezidenta NKÚ absolutně netransparentní. Systém nákupu v mnoha příkladech představuje netransparentní praxi, která jde proti principům efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad ve své výroční zprávě. V cenách léků a zdravotních prostředků jsou obrovské rozdíly. Nemocnice nakupují shodné léky za ceny s rozdílem i 33 tisíc korun za jedno balení. Je zcela běžná praxe, že jeden dodavatel prodává tentýž lék do různých fakultních nemocnic za různé ceny. A na vině je zavedený systém bonusů, který prezident NKÚ Kala považuje za šedou zónu českého zdravotnictví. A u kardioverteru byl rozdíl dokonce 520 tisíc korun za kus. Ale teď se podívejme na reálné srovnání těchto čísel a zjistíme ten šílený stav. Navíc se situace nelepší. V roce 2005 bylo v Česku 310 sociálně vyloučených lokalit a žilo v nich 80 tisíc lidí. V roce 2016, to znamená po jedenácti letech, bylo takových lokalit 606 a žilo v nich 115 tisíc lidí. Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedosahuje ani průměrné inovační výkonnosti. Mezi zeměmi Evropské unie skončila Česká republika v roce 2016 na 13. z 28 míst. Samostatnou kapitolou je regionální rozvoj. V jeho rámci obce navazovaly různá partnerství. A takto bych mohl pokračovat ministerstvo po ministerstvu. Ano, pane premiére. Kradne sa všade - a vy jste měl historickou příležitost s tím něco dělat. Ale neudělal jste.
Já řeknu pár důvodů, proč ten rozpočet nejsem schopen podpořit. Další věc, která mi vadí na rozpočtu, je, že tahá další peníze z kapes daňových poplatníků. Paní ministryně určitě přizná, že roste složená daňová kvóta, což znamená, že stát vybere více peněz od daňových poplatníků, které oni by podle mého názoru mohli utratit lépe, protože to umí lépe než stát. Co se týče těch výdajů, tak nejenom že roste státní přerozdělování, ale i struktura té výdajové strany se podle mého názoru nevyvíjí dobře. Nicméně je potřeba se ptát a přemýšlet, do jaké míry bude schopna vláda ty kapitálové výdaje proinvestovat, a to s ohledem na to, že se nijak dramaticky nemění regulační prostředí, které do značné míry tu investiční činnost blokuje. Kapitálové výdaje klesají v poměru k výdajům státního rozpočtu kontinuálně. Takže struktura výdajů, výdajová strana, se nám mění v tom smyslu, že stále větší objem peněz relativně zaujímají výdaje běžné, výdaje sociálního charakteru a stále menší podíl máme na kapitálové výdaje, tedy výdaje, které mají zajistit posun naší země někam dopředu. Samozřejmě neakceptovatelný je i schodek státního rozpočtu, 40 miliard korun v době ekonomického růstu nemá jakýkoli smysl. Za normálních okolností by bylo normální mít vyrovnaný rozpočet. Proto taky ODS a jednotliví poslanci přišli s pozměňovacím návrhem v objemu 40 miliard korun, které navrhujeme přesunout do rezervní položky nebo do položky obsluha státního dluhu. I my bychom mohli mít vyrovnaný rozpočet, kdyby se alespoň trochu odpovědně hospodařilo. Ten 40miliardový schodek nejenom že je neakceptovatelný, protože česká ekonomika roste a neměla by provádět expanzivní měnovou politiku, ale je neakceptovatelný ve chvíli, kdy se podíváte, jaké příjmy navíc bude mít vláda v příštím roce k dispozici. A já se ptám vlády, jak je možné, že v době ekonomického růstu, při nízké nezaměstnanosti, když jí ekonomický růst generuje 150 miliard korun navíc, jak je schopna realizovat i v takovém okamžiku deficit státního rozpočtu ve výši 40 miliard korun. A není argument to, že ten státní rozpočet může dopadnout ve finále lépe, než je naplánován. V době ekonomického růstu máme mít vyrovnaný rozpočet, ten není. Ony nepůjdou na investice, které by nějakým způsobem rozvíjely Českou republiku, ale dominantně se spotřebují na provozních nebo sociálních výdajích. K té nemocnosti výdajové strany stačí upozornit na to, že když se podíváte na sociální výdaje, tak kromě podpor v nezaměstnanosti, přestože máme ekonomický růst, tak všechny ostatní položky sociálních výdajů ve státním rozpočtu na příští rok rostou. To zkrátka není normální situace v době ekonomického růstu. Čili neakceptovatelný deficit. Kapitálové výdaje. No a pro mě je obrovský problém to, že vláda chce vytahat zase více peněz lidem z peněženek a že roste složená daňová kvóta o nějaké to procento kontinuálně nahoru.
Já bych jenom přečetl ten název bodu.
Vládní hnutí má naplánovaný vánoční večírek, tak já bych jim to rád umožnil.
Jenom pro záznam, ten bod jsem otevřel, v tuto chvíli je bod 116 otevřený, to jsem ještě stihl. Já jej přerušuji a současně přerušuji schůzi. Ale aspoň nějaký signál. Já respektuji jak usnesení, tak zvyk a ideální by byla dohoda předsedů poslaneckých klubů. Máte na to prostor do zítřka. Jak začneme - začínám já v 9 hodin - tak potom za mnou někdo přijde.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokročit další. Ano. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 205 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.
Pozměňovací návrh podpořili poslanec Baxa a poslanec Čižinský.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 212, ptám se, kdo je pro. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 213 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Takže varianta 1 - předkladatel Vlastimil Válek.
Děkuji vám.
Proto doufám, že vás přesvědčím a tyto pozměňovací návrhy podpoříte.
Zkusme ho vydržet chvilku.
Při posledním dotačním titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj byly uspokojeny žádosti pouze za 420 milionů, žádostí přišlo za 2 miliardy, čili je vidět, že ta potřeba je opravdu veliká. A také toto najdeme v programovém prohlášení vlády, které říká, že "zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů". Čili doufám, že i toto je dobré ke zvážení. A pokud vláda chce zajistit dostatečné množství finančních prostředků v národních titulech, tak pak můžete tento pozměňovací návrh podpořit. V neposlední řadě musíme také myslet na obce a jejich místní komunikace. Co nám také leží na srdci, nám Starostům a nezávislým, je obnova kulturních památek. Víte, že na Ministerstvu kultury jsou památkové programy, které jsou určeny pro více než 40 tisíc kulturních památek. Jak jsem zaznamenala na školském výboru, pan ministr avizoval, že jeho prioritou je navýšit tyto dotační tituly o 150 milionů korun. A také najdeme toto v programovém prohlášení, že "podle možností státního rozpočtu budeme postupně navyšovat alokaci finančních prostředků v jednotlivých programech". Já si to nemyslím, ale myslím si, že pokud nebudou památky a jejich obnova dostatečně financovány, tak by se mohly zhroutit ony kulturní památky. A to si myslím, že by byla velká škoda. Je to dotační titul, který hovoří a podporuje právě slabší skupiny dětí, jejichž rodiče nemají finanční prostředky na obědy, a tyto děti samozřejmě nechodí na obědy, což má velký vliv na jejich rozvoj. Na Ministerstvu školství v onom dotačním titulu, ten je určen pro neziskové organizace, které ve spolupráci s třídními učiteli a s řediteli škol vybírají právě ony děti, které jsou jaksi hendikepovány v tom, že nemohou chodit na obědy, a zároveň s nimi provádějí, respektive s jejich rodinami sociální práci. Týká se to deseti tisíc dětí, které využívají tento program, a nejenom samozřejmě za pomoci státního rozpočtu, ale i neziskových organizací. Neziskové organizace mapují situaci a říkají, že takto ohrožených dětí je asi 100 tisíc. V tomto dotačním titulu nebylo navyšováno po celou dobu tří let, a proto si myslíme, že vzhledem k té stoupající potřebě je dobré navýšit tento dotační titul o 10 milionů korun.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Takže se k němu vrátíme. Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 225 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.
Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti?